Tady je snaha to dostat pod jednu čepici, pod jednu kontrolu.
A to ve mně vybudilo takovou řečnickou otázku na pana místopředsedu Okamuru, který řekl, že nemůže vyhovět žádosti člověka, který takhle ošklivě hovoří o SPD.
Vážená vládo, kolegyně, kolegové. A mně taky přijde úsměvné, abychom jakkoli zohledňovali láskyplný či neláskyplný vztah mezi Michalem Horáčkem a SPD, to sem skutečně nepatří. Děkuji.
Tak děkuji. A nyní tedy pan poslanec Benešík s faktickou, připraví se pan poslanec Žáček. Jste v pořadí? Nic. Dobře.
Děkuji za slovo. Já jsem vždycky zastával názor, že imunita k něčemu je, má plnit svůj účel, a bavme se možná o jejích parametrech. Já ten problém s tímto nemám. A také bych chtěl upozornit na to, že opravdu nehlasujeme o panu Horáčkovi. Pan Horáček je ten, který podal trestní oznámení policii, a dorazilo to z policie. O tom, jestli máme pana Horáčka rádi, nebo nemáme, o tom přece nebudeme hlasovat.
Tak děkuji. A s faktickou jako poslední pan poslanec Pavel Žáček.
Děkuji za slovo. Myslím si, že na tyto věci po 25 letech se můžu označit za experta. Že označení někoho za agenta Státní bezpečnosti je vážná věc, vždyť to vidíme na dvou osobách z našich řad.
Děkuji. Já jen fakticky. Myslím si, že to je podstatné. Opravdu ne. To přece mohl udělat. Ale protože nešlo o spor samotný, ale šlo jenom o to, aby se pan kolega Horáček více zviditelnil, tak udělal trestní oznámení, které má zadarmo.
Tak děkuji.
Aby to nezapadlo, já bych se chtěla zeptat kolegů z mandátového a imunitního výboru na to, co tady pan poslanec Ondráček vaším prostřednictvím říkal, jaké otázky tady kladl. Protože tohle jsou věci, které přísluší Sněmovně. Nevím. Ne, nechci si z toho dělat legraci. Myslím si, že to tady řekla i celá řada kolegů, hodně to řekl i pan kolega Benešík. My jako poslanci snášíme různé útoky od různých lidí a musíme se s tím nějakým způsobem smířit. Chci se zeptat a chci položit řečnickou otázku: Kdy se z člověka stane politik? Když kandiduje, nebo když je zvolený? Co by se stalo, kolegyně a kolegové, kdyby byl pan Horáček zvolen prezidentem? Došlo by k tomu soudnímu sporu, nebo nedošlo? Mohl by po něm v civilu, pokud by ho na něj odkázal trest, pak žalovat pan Ondráček pana Horáčka za náhradu škody? No nemohl, protože prezident není trestně odpovědný. To je důvod, proč já se v případě hlasování o vydání pana Ondráčka zdržím.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vás rád seznámil se stanoviskem klubu Pirátů. Ještě předtím bych se prostřednictvím pana předsedajícího obrátil na pana poslance Ondráčka. Nejsem si jist, jestli z jeho řeči bylo jasné, zdali souhlasí s vydáním, nebo zdali nesouhlasí s vydáním, jestli by to mohl doplnit. A ještě bych reagoval na paní poslankyni Černochovou. Nemohu soudit, neznám pozadí. Takže jde o pravdu, nebo lež. Tohle je hrubé porušení povinností předsedy agentury? Ale dokud je to na ministerstvu, tak ano, toto můžeme vnímat. Je to přímý vliv nějakého subjektu, kterému je přidělována dotace, a tento subjekt se snažil lobbovat přímo na ministerstvu. Takže tohle vidím, že ten předseda je vlastně nedotknutelný, rozhoduje o Národní sportovní agentuře, má pod sebou rozpočet, diktuje, jaká budou pravidla. Z mého pohledu se vlastně předsedou Národní sportovní agentury stane takový sportovní diktátor v naší zemi, který bude neomezený ve svém působení. Co je zajímavé, tak je vyjmutí předsedy ze zákona o střetu zájmů. Nechci předjímat, asi je tady jediný poslanec, který má ambice na to býti předsedou Národní sportovní agentury, ale varoval bych před tím, aby poslanec nebo senátor byl vyjmut ze střetu zájmů právě v tomhle. Přistupuji k tomu i tak, že netušíme do budoucna, kdo to bude. Takže mluvím obecně a hodně se zabývám i tím, jak může být toto zneužito. A zde bych zase upozornil, je to naprosto nestandardní řešení, kdy nic podobného nemáme. Takže myslím, že tam je, že pokud poslanec vykonává někde dozorovou činnost, tak za tuto činnost nebere odměnu. V tomto případě by to tak bylo. Ten rejstřík není nic nového, ten už v zákoně o podpoře sportu máme nyní. Už nyní by měl být rozběhlý, už by měl fungovat půl roku. Měli bychom mít přehled o tom, kolik je jich přihlášeno v jakém sportu, jestli se duplikují, nebo jestli je jich přihlášeno ještě víc. To už by mělo fungovat nyní. Nicméně jsem rád tomu, že pokud Národní sportovní agentura projde, že si toto vzalo za své, právě díky digitalizaci může být snadnější a jednodušší přidělování dotací pro sport. Víme, máme přehled o tom, kde jsou potřeba vůbec nová sportoviště. Podle toho, kde kdo sportuje, kde se kdo hlásí k tomu. Proto, a přihlásím se pravděpodobně k tomu i v podrobné rozpravě, bych dal návrh na vrácení k přepracování, a zejména s tím důrazem, aby byly odstraněny všechny výjimky, aby zákon o podpoře sportu byl v souladu se zákonem o střetu zájmů, se služebním zákonem. Aby byly odstraněny veškeré nestandardnosti jak v řízení, tak v kontrole agentury. To je velice důležité. A jako zásadní bod, aby bylo přepracováno to, že Národní sportovní agentura bude ústředním orgánem státní správy. Nebo pokud nemá být v gesci ministerstva, aby zůstala na úrovni vlády.
Já také děkuji.
Kolegyně, kolegové, já teď zareaguji na to, co tady říkal kolega Bartoň. Já s ním víceméně souhlasím, až na drobné výjimky. Musím říct, že města dneska jsou hlavním garantem financování sportu jako takového a kraje samozřejmě přispívají také, abych byl spravedlivý. Ale proč jsem vystoupil se svou faktickou poznámkou? Víte, já chápu předkladatele, kteří chtějí řešit financování sportu po těch malérech, jak to tady bylo. Vlastně ono to začalo pádem Sazky, kdy vlastně sportovní bafuňáři si nechali ukrást zlatou slepici. Ale na druhou stranu musím říct, že všechny dobré úmysly nemusejí vést ke zdárnému konci. Skutečně si vůbec nemyslím, že jsme schopni tento návrh zákona opravit ve druhém čtení, dát takové kvalitní pozměňující návrhy, aby ten zákon měl smysl. Já si myslím, že takhle to nejde. Děkuji za pozornost.
Odhlásil se, tak paní Balcarová. V rozpravě je přihlášen pan poslanec Juránek. Poprosím ještě jednou, než udělím slovo panu poslanci Juránkovi, o to, aby se Poslanecká sněmovna ztišila, abychom mohli doprojednat tento bod.
A ještě to doplním o jedno, je ještě větší zájem o to, abychom tady měli zákon o sportu jako takový. A to si myslím, že je věc, o kterou se usiluje velice dlouho, a vůbec se tady tato věc nedaří. Nebudu mluvit o minulosti, ani kdo za to může. Jestli teď mluvíme o tom, tak samozřejmě my se musíme zabývat tím zákonem o sportu a v něm budeme řešit velkou část připomínek, které tady zazněly, a já se pod ně klidně připodepíšu, klidně je budu řešit a budu z toho mít velkou radost, že už byly dnes naneseny, ale že jiným způsobem budou řešeny systémově a že to budeme řešit. Ale teď jsme u té podpory. Já vám řeknu, že situace, která nastala například u nás ve školách, je naprosté šílenství. Já tady dávám jenom takový návod. V té škole se to zvládlo, ale už se to nezvládlo na té celostátní úrovni. Nezvládla se ani třetí hodina tělocviku. A v současné době je tělocvik nenáviděný předmět.
Pane poslanče, já vás přeruším, protože míra hluku... Já bych vás poprosil, abyste pokračoval, protože jsme se ztišili.
Je to marné. Mně by nevadilo, kdyby existovalo Ministerstvo školství, nicméně teď v tuto chvíli na základě toho... pardon... Proto si myslím, že agentura je správný krok tím směrem, abychom tomu sportovnímu prostředí výrazně pomohli, a to výrazně tím, že se tam budou připravovat i ty koncepční materiály, protože nebudou mít nic hlavnějšího na starosti, než jak tu koncepci sportu vytvořit. Ale jsem také pro tu reprezentaci. To znamená, že to není, že by se vařilo z vody, že by se muselo něco znovu připravovat. Ta ministerstva s tím vyslovila souhlas. Z toho pohledu je to pro mě, že jsme už teď udělali obrovský krok kupředu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednání 20. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními hlasovacími kartami a v případě, že žádáte o vydání náhradní karty, abyste mi to oznámili. S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Dvořák. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem 113, to je zákoník práce. Nyní dám prostor těm poslankyním a poslancům, kteří chtějí navrhnout změnu schváleného programu 20. schůze. Jinak se nemůžeme věnovat návrhům na změnu schváleného programu schůze. Děkuji. Pane předsedo, prosím, máte slovo.
Dobré ráno, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. dále bod číslo 28, tisk 303, novela zákona notářský řád, první čtení; dále číslo 38, tisk 302, novela zákona o léčivech, první čtení; Děkuji za pozornost.
Ale protože je zde návrh na to, abychom o těch bodech hlasovali jednotlivě, tak budeme o jednotlivých bodech hlasovat jednotlivě. Já vám vždy řeknu, o čem hlasujeme. Nejprve budeme hlasovat o zařazení bodu číslo 25, tisk 204, to je návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je pro. Kdo je proti? Také tento návrh byl přijat. Kdo je pro. Kdo je proti? Také tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Také tento návrh byl přijat. A poslední navržený bod je číslo 78, tisk 273, návrh zákona o obcích, poslanecký návrh v prvém čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Děkuji. Ptám se paní navrhovatelky, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Tento návrh posléze přednesu v podrobné rozpravě.
Děkuji. Já nyní zahajuji všeobecnou rozpravu.
Děkuji, pane předsedající. Popis jednání, kterého jsem se měl dopustit, je popisován tímto způsobem: Co jsem tedy přesně řekl? Dovolím si - protože ne všichni jste možná citovali. Paní redaktorka mi pokládá otázku: Hodně viditelnou kampaň proti vám - proti mně - vede prezidentský kandidát Michal Horáček, kterého podporuje celá řada známých osobností. Sledujete, co o vás říkají? Další otázka: Na kritiku odpovídáte například na sociálních sítích. Uvažoval jste, že si zvolíte i jinou variantu, že se například s Michalem Horáčkem setkáte tváří v tvář a vše si jako chlapi vyříkáte? Odpověděl jsem: Jak jsem řekl, Horáček je mi ukradený, stejně jako řada jiných z pražské kavárny. Odborníci na komunikaci vám řeknou, že diskutovat s dutohlavem, a tím nemyslím zrovna pana Horáčka, ale obecně, nemá žádný smysl. Mohla by to být sice trapná mediální komedie, ale těch máme v našich sdělovacích prostředcích i tak už více než dost. Je něco, co byste svým kritikům v této souvislosti vzkázal? Moje odpověď zněla: Policie zasahuje proti demonstrantům na celém světě stejně. Pokud to někdo náhodou zpochybňuje, ať si vyhledá zásahy naší policie například při zasedání Mezinárodního měnového fondu nebo aktuální zásahy španělské policie v Katalánsku. Ano, tak to je. No, znáte ještě jednoho, ale ten tady není zrovna přítomen. My jsme nikdy zákony České republiky neporušili, byli jsme prověřováni a tím to končí. Co následovalo? Paragraf 18 trestního řádu se nazývá místní příslušnost: Řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán.
Prosím, paní ministryně.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jenom v reakci na pana poslance Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího. Věta "umíte jenom rušit" od představitele vlády, která zrušila proplácení prvních tří dnů nemocenské, opravdu sedí.
Děkuji.
Dobrý den. Když byla řeč o důchodech, tak zavedení druhého důchodového pilíře v podobě tenkrát ministra financí pana Kalouska nebylo nic jiného než likvidace průběžného pilíře, který se prostě nedá rozkrást, a zavádění nových bankovních produktů. Veškeré reformy Nečasovy a Topolánkovy vlády nebyly nic jiného než zavádění nových bankovních produktů. A my jsme se snažili to napravit ve prospěch lidí, zaměstnanců.
Následovat budou faktické poznámky pánů předsedů Stanjury, Kalouska a pak dalších poslankyň.
Chtěl bych reagovat na vystoupení paní ministryně, která jako obvykle použije jenom kousek argumentu. Ale to sociální demokraté skutečně neznají. Tak to prostě není, tak to skutečně není a važte slova!
Faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Kalousek, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová.
Nicméně prosím, ano, pokud se vám tato reforma nelíbila, já jsem řekl, že nikdo nejsme nositelem jediné pravdy, že pokud jste to zrušili a předložili byste alternativu, o které jsme mohli diskutovat, tak je to v naprostém pořádku. Ale toho vy nejste objektivně schopni! Slíbil nám to pan předseda Babiš v roce 2016, že dá v červnu na stůl penzijní reformu, máte to v programovém prohlášení jako prioritu, že předložíte penzijní reformu. Jediné, co jsme si zatím přečetli, že chcete oddělit penzijní účet od státního rozpočtu. Prosím, můžeme o tom diskutovat, ale tomu snad nechcete říkat reforma. A to je to, o čem já tady povídám: že dokážete rušit, nedokážete nic vymyslet, i když všichni víme to, co včera řekla Národní rozpočtová rada, že je to dlouhodobě neudržitelné.
Následuje faktická poznámka paní poslankyně Pekarové Adamové, po ní vystoupí paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já taktéž musím směrem k paní poslankyni Gajdůškové prostřednictvím předsedajícího, že už to je trošičku ohraná písnička. V roce 2060 se toto číslo přiblíží 45 % výdajů státního rozpočtu, a to ještě do toho nepočítám, že ve chvíli, kdy bude samozřejmě mnohem větší podíl starších obyvatel, tak bude více výdajů i na zdravotní systémy, na sociální systémy, na sociální péči atd., takže polovina státního rozpočtu za pár desítek let už tady půjde jenom na důchody.
Paní poslankyně Valachová, po ní pan předseda Kováčik. Prosím.
Já jsem ráda, že debatu o důstojných podmínkách pracujících v nemoci využívá opozice k tomu, aby volala po důchodové reformě. To se sebou opravdu hodně souvisí. Co se týká důstojnosti a důstojných podmínek pracujících v nemoci, tak my napadáme jednoduchou věc. Všechny tyto argumenty svědčí o tom, že karenční doba dnes v tuto chvíli nemá své opodstatnění.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Ještě s kolegyní Soňou Markovou jsme tak učinili několikrát a vždycky to bylo, jak se říká, pouze připraveno do šuplíku, protože tady ve Sněmovně se to buď vůbec nedostalo k projednání, anebo to bylo velkou většinou vás, kolegyň a kolegů, odmítnuto. Já jsem přesvědčen o tom, že tady nepadl jeden rozhodující argument. Ona reforma totiž byla skutečně, já jsem řekl takzvaná reforma, ona nebyla takzvaná, ona byla skutečná, ve prospěch bohaté menšiny, v neprospěch nebohaté většiny národa. A nemusím nikomu vyprávět, že ten, kdo se živí běžnou prací, nebo je v penzi, nebo je student, tak pro něho je významné, když onemocní a má náklady na léky, má náklady na zdravotní péči, má náklady na cestování k lékaři a nemá žádný příjem, tak pro něho právě ty první tři dny jsou docela zásadní. On nemá tento člověk takové zásoby finančních prostředků, aby to s lehkostí oné bohatší menšiny unesl. Proto to rušíme, proto to chceme zrušit a proto jsme to od počátku navrhovali ke zrušení. I teď je to i naše novela a já prosím o to, abychom zvážili ve prospěch většiny karenční lhůtu zrušit.
Nebudu už mluvit o věcných věcech. Konstatuji, že debata byla věcná. Padly dva návrhy vrátit zákon k přepracování, z klubu Pirátů pan Bartoň a z klubu ODS pan Adamec.